To jsou všechno věci, které opakovaně zaznívají. Opakovaně zaznívají a stále se s nimi nic neděje. Já jsem jistě jako všichni velmi vděčen panu ministrovi, že v rámci svých možností navyšuje objemy peněz. Už daleko méně jsem mu vděčen za to, že řekne rozhodné ne, z rezerv nic nedám, a pak tam vypustí z těch rezerv 10 miliard. Ale to, co je problém našeho zdravotnictví, je problém úplně obecný. Je to problém koncepční. Řešení, že v okamžiku, kdy jsou nějaké problémy, nějaká péče chybí, někde chybí lékaři, někde chybí sestry, že se to pokusíme vyřešit tím, že tam přidáme peníze, je řešení velmi, velmi dočasné. Ten požadavek bude jenom narůstat. To, co zdravotnictví potřebuje, je věc koncepční, je věc úvahy o tom, jak se zdravotnictví bude vyvíjet v dalších letech. Je to úvaha, která je nadčasová z pohledu poslaneckého, z pohledu volebních období. A to tady vůbec nemáme.
Jsme si vědomi palčivé problematiky rostoucího antisemitismu v Evropě a nezbytnosti boje s ním. Ač v usnesení zahraničního výboru není konkrétně jmenováno, jde tu zejména o hnutí BDS. To pokládáme za absurdní. Nejčerstvějším případem toho mohou být třeba nedávné výzvy k bojkotu tureckého zboží kvůli zacházení s Kurdy - výzvy, které by zřejmě těžko někdo pokládal za projev protiturecké nenávisti. Samotné hnutí podpořily desítky židovských obcí po celém světě, včetně významné americké organizace Jewish Voice for Peace či izraelské platformy Boycott From Within, která se rovněž připojila k výzvě českým poslancům. Děkujeme za pozornost, kterou jste tomuto dopisu věnoval. Věříme, že ačkoli pohled na kořeny a řešení blízkovýchodního konfliktu se mohou různit, má v diskusi o něm panovat svoboda, otevřenost a snaha o objektivitu bez zbytečného a účelového očerňování a že k této svobodě přispějete i Vy svým poslaneckým hlasem. Pokud bych některé jméno četl nesprávným způsobem, tak se omlouvám, rozhodně to nebyl úmysl. My sami totiž bohužel žijeme v zemi, kde Ústavní soud potvrdil, že rasismus a politická diskriminace jsou legálními prostředky pro vyjádření svého politického názoru v této zemi. A to je ten základní rozdíl. Takže my opravdu nemůžeme podpořit nic v tomto usnesení, co by směřovalo k tomu, aby v rozporu s názory minimálně části židovské komunity vedlo k tomu, že za antisemity budou považováni a označováni lidé, kteří pouze vyjadřují svůj politický názor. Chtěl bych na toto upozornit zejména své kolegy, kteří se považují za liberální demokraty, protože toto je názor, který sdílí jejich liberální kolegové právě ve Státě Izrael. Toto je jeden bod mého vystoupení. Druhý bod se týká rostoucího antisemitismu v Evropě. Jeden z dotazů zněl: Je to skutečně tak, že je antisemitismus v Evropě na vzestupu? A odpověď pana ředitele Židovského muzea byla: "Podle dostupných informací jednoznačně ano." Teď přichází zajímavý výčet zemí: ve Francii, Belgii, Holandsku, Velké Británii, Švédsku, nově v Německu. Nárůst je nyní daleko větší. Je to dáváno i do souvislosti s imigrační vlnou. Ale počet těchto evropských antisemitů zdaleka neroste. Oni jsou pořád stejně agresivní. To je ten pravý důvod, proč roste antisemitismus v Evropě. Nic z toho jsme v tomto usnesení nenašel. Z údajů uvedené německé analýzy to nelze vyvodit, ale k dispozici jsou třeba data z Velké Británie. Tam si židovské organizace zřídily CST, Community Security Trust, službu k ostraze židovských komunit a monitorování antisemitských incidentů. Můžeme se dostat do stejné situace, do jaké se dostala anglická policie, která zřejmě po dekády kryla hromadné znásilňování anglických dívek muslimskými gangy, protože se bála obvinění z rasismu. Takže buďme odvážní a nebojme se pojmenovat příčiny rostoucího antisemitismu v Evropě.
Pokud nesáhneme do toho, že bychom vytvořili systém komerčního připojištění, pokud nesáhneme do toho, že v nějaké podobě budeme schopni nabízet zdravotní péči s tím, že je možné do té zdravotní péče za svou osobu dát nějaké další peníze, do té doby to fungovat vůbec nebude. A pozor, tady je jeden obrovský omyl. Obrovský omyl, který neustále prezentují poslanci z levé části spektra, že v okamžiku, kdy tam někdo bude mít možnost dát nějaké své prostředky, v tom okamžiku to bude znamenat, že bude mít lepší péči a ti chudí budou mít péči horší a ne tak kvalitní. To je naprosto zásadní omyl v rozporu s principem pojištění. Prostě proto, že z těch peněz to přepadne na ně. Ti, co si připlácejí, ti to nevyčerpají. To si ty pojišťovny umějí spočítat. A my zjistíme, že nemáme peníze, že je tam potřeba přisypat, tak vznikne pravidelný každoroční radostný koloběh na konci roku, úhradová vyhláška. Probíhají stejná cvičení, vždycky stejná - chceme víc peněz. Tyto segmenty se dohodly, tyto segmenty se nedohodly, v nějaké podobě to nakonec skončí. Ten příklad třeba je stavba nemocnic. Udělal by, co by mohl, aby ta suma byla co nejmenší. My děláme, co můžeme, aby ta suma byla co nejvyšší. Prostě proto, že to je v rozporu s nějakými volebními vyhlášeními, protože ve volbách všichni slibujeme co nejvíce a pak se to musí plnit, nebo jsou to nějaké vazby, které vznikly na základě koaličních dohod. Budeme muset sáhnout i do množství poskytované péče. Myslím tím naprosto jednoznačně místa. Myslím tím naprosto jednoznačně zdravotnická zařízení. Jestliže dneska hovoříme o nemocnicích, které jsou, nebo mají nějaké problémy, je to proto, že ony vlastně nemají pacienty. Ony vlastně nemají pacienty. Nevrť hlavou, je to tak. Ony prostě nejsou schopny vydělat. Proč to je? Já nevím. A když jim něco je, tak mě zavolají, jestli bych je nevzal do Prahy. To vůbec nechci říkat, že máme více lékařů na jednoho obyvatele, přestože jich máme nedostatek, že máme významně víc akutních lůžek, než jsou kdekoliv po celé Evropě. Máme zase nedostatek chronických lůžek, ale to je zase o jiných penězích. Ta čísla jsou k dispozici. Tady je mám všechna napsaná.
Děkuji za pozornost a to zařazení si dovolím navrhnout za dnes pevně zařazené body.
Na řadě je pan předseda Chvojka, po něm vystoupí pan poslanec Kaňkovský.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. To znamená po daňovém řádu.
Děkuji za slovo. V zásadě se jedná o návrh na zvýšení pravomoci vlády při vysílání vojáků do zahraničí.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Dovoluji si navrhnout nový bod k projednání na této schůzi Sněmovny s názvem Stanovisko Poslanecké sněmovny k dlouhodobému pronásledování politických oponentů, náboženských a etnických menšin a k nelegálním odběrům orgánů v Čínské lidové republice. To vše samo o sobě už vyvolalo řadu reakcí na straně mezinárodních společenství, ať už jde o Organizaci spojených národů, Evropský parlament i národní parlamenty. V posledních letech se ale objevují ještě otřesnější informace o některých praktikách proti pronásledovaným skupinám, včetně různých forem mučení. To, co se zpočátku zdálo jako naprosto neuvěřitelné, se bohužel dle zjištění mezinárodních organizací, včetně Světové transplantační společnosti, ukazuje jako velmi smutný fakt. Někteří z nich jsou zabíjeni kvůli tomu, aby jejich orgány sloužily rozvíjejícímu se obchodu s transplantacemi, který má hodnotu podle odhadů kolem jedné miliardy dolarů ročně. Dle informací kanadského právníka Davida Matas probíhá v Číně ročně 60 až 100 tisíc transplantací, přičemž většina orgánů pochází od vězňů. Na nelegální odběry orgánů již v roce 2012 zareagovala Mezinárodní transplantační společnost, která vyzvala Čínu, aby opustila zcela neomluvitelnou praxi nelegálních odběrů orgánů. Všechny tyto informace jsou natolik závažné, že jsem přesvědčen, že k nim nemůžeme, respektive nesmíme mlčet, pokud chceme naplnit své mezinárodní závazky v oblasti ochrany lidských práv a jestliže se nechceme zpronevěřit základním hodnotám evropské civilizace, ke kterým patří úcta k životu, úcta k člověku bez rozdílu rasy či vyznání. Původně byla tato petice doručena do Sněmovny již v roce 2018, následně byl svolán kulatý stůl, ale dále projednávání petice již nepokračovalo. Pevně věřím, že při opakovaném podání bude svoláno veřejné slyšení a že k petici zaujme petiční výbor své stanovisko. Vzhledem k závažnosti problematiky jsem ale přesvědčen, že bychom se porušováním lidských práv a nelegálními odběry orgánů v Číně měli bez ohledu na výsledek jednání petičního výboru zabývat už nyní na plénu Sněmovny. Horní komora Parlamentu Senát projednal tuto petici již v březnu tohoto roku a přijal k němu příslušné usnesení. Pevně věřím, že se stejnou naléhavostí projednáme situaci v oblasti lidských práv v Číně i na jednání zde v Poslanecké sněmovně. Děkuji vám za pozornost a děkuji i za podporu tohoto návrhu.
Na řadě je pan předseda Michálek. Já jenom, dámy a pánové, tam na boku u stolku si někdo z vás zapomněl mobil, tak komu chybí mobil, tak si ho tady u mě můžete vyzvednout.

Prosím máte slovo.
Poskytování zdravotní péče a zdravotnictví, a pan ministr zdravotnictví to určitě potvrdí, je jedním z témat, ke kterému se vyjadřuje každý, protože každý zdravotní péči potřebujeme. A protože každý zdravotní péči potřebujeme, tak samozřejmě nejlépe rozumíme tomu, jak by měla vypadat a jak by měla být zajištěna. Všichni také, tak jak jsme tady v Poslanecké sněmovně, jsme pacienty či pacientkami. Doufám, že ne tedy ve smyslu humoru, že potřebujeme nějaké psychiatrické ošetření. Nicméně využíváme zkrátka především zdravotní péči a náš systém jako pacienti a pacientky. Určitě je tady vysoké procento lékařů, lékařek, záchranářů, záchranářek. Situace v oblasti poskytování zdravotní péče a zajištění kvalitního zdravotnického personálu je vážná, je vážná objektivně bez ohledu na to, kdo zrovna vládne. A my jako poslanci a poslankyně tomu musíme věnovat pozornost. Co se týká dostatku lékařů a zdravotních sestřiček, tak bych chtěla připomenout, že jak minulá vláda, tak tato vláda udělaly mnohé. Dlužno dodat, že tehdy, v roce 2016, i minulý rok, kdy jsme zavedli do akademického roku navyšování počtu přijímaných lékařů a zdravotních sester do praxe, tak v obou těchto případech - upřímně řečeno, je to vždycky o penězích. Protože to je věc, která nás pálí. Stejně jako nás pálí vysoký počet, a jsme za to rádi, zdravotnických pracovníků, kteří studují na našich vysokých školách. Myslím si, že v tomto ohledu by mohli mít společnou vůli a úsilí jak ministr zdravotnictví, tak ministryně práce a sociálních věcí. To je špatně. vlastně z mého pohledu je to největší hřích, který by se měl co nejrychleji odstranit. Vláda toto samozřejmě má ve svém plánu. Nicméně musím upozornit jako legislativec, že jsme v polovině funkčního období a určitě bychom měli tyto změny předložit co nejdříve, tak abychom to zvládli jako vláda do konce funkčního období také prosadit a zajistit tuto změnu, na kterou všichni zřizovatelé dlouhodobě čekají. A nyní tedy po té finální dohodě, kdy se navýší nejenom tedy finance na úhradovou vyhlášku, ale také tedy mimo úhradovou vyhlášku, určitě podstatná část těch takřka 11 miliard by měla směřovat ke zlepšení nebo zlepšování ohodnocení lékařů a zdravotnických pracovníků. Na druhé straně chci říct, že by také zdravotničtí pracovníci měli poctivě přiznat, že v těch minulých letech se dělo z hlediska jejich ohodnocení zdaleka nejvíc. To si myslím, že je důležité, aby zaznělo.
Je to tedy návrh na úpravu pořadu schůze, nejedná se přímo o pevné zařazení. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Tím jsme se hlasováním vyrovnali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze. Stanovisko Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve všeobecné rozpravě dne 11. září 2019 na 34. schůzi Poslanecké sněmovny, a to do doby projednání zahraničním výborem. V této chvíli prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jaroslava Bžocha, aby nás informoval o jednání výboru. Dámy a pánové, ještě jednou prosím o klid. Pan zpravodaj bude pokračovat.
Pokud se jedná o debatu, kterou jsme měli, jednalo se hlavně o bojkot Státu Izrael, jednalo se hlavně o antisemitismus a o promíchávání těchto věcí najednou. Zaznívaly argumenty, které říkají, že bojkot jakéhokoli státu je vyjádření svobodného slova. Nemělo by se to připomínat k věcem, které se stávaly v minulosti.
My bychom tedy úplně správně formálně měli pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, ve které mám přihlášky s přednostním právem. Tudíž já potom dám slovo panu navrhovateli. Já tady mám totiž písemnou přihlášku, která má přednost. Přihlásil se pan poslanec František Navrkal, který ovšem vystupuje se stanoviskem poslaneckého klubu Pirátů, a tato přihláška s přednostním právem má přednost před ostatními nepísemnými přihláškami s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, ze všeho nejdřív bych rád prostřednictvím pana předsedajícího poděkoval kolegovi Bartoškovi za iniciativu k odsouzení antisemitismu. Nedávné události v Halle nám potvrzují, že neonacismus a antisemitismus jsou stále živou hrozbou a že Židé nejsou v Evropě v bezpečí bohužel ani ve 21. století. Co mně nicméně na návrhu vadí, jsou body 3, 4 a 5, které od hlavního tématu dost vybočují, když mluví o bojkotu Státu Izrael. Neříkám, že se nemáme těmito tématy zabývat, naopak jsem sám byl v této věci aktivní a snažil se o nich komunikovat přímo s panem izraelským velvyslancem a řadou odborníků na Blízký východ. Dnes bychom se tu měli pokusit dospět k jednotnému stanovisku odsuzujícímu antisemitismus a já se obávám, že zmíněné body jsou tomuto zbytečnou překážkou. Jistě jste zaznamenali, že někteří z těchto akademiků se včera s obdobnými výhradami obrátili formou dopisu i na nás. Tato výkladová nejistota může negativně dolehnout především na naše akademiky, novináře či zástupce neziskového sektoru. Nově by se totiž museli zamýšlet, zda nebudou postihováni třeba za svou účast na různých mezinárodních fórech či za své kritické názory vůči izraelské politice. Mám za to, že v tomto jsme navíc v přímém rozporu se Všeobecnou deklaraci lidských práv, která v článku 19 jasně říká: každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu a toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení. Přitom v bodě 5 explicitně touto újmou hrozíme.
Nyní Leo Luzar s faktickou poznámkou. Přihlásili se pan poslanec Lubomír Volný a Václav Klaus v tomto pořadí. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Takže bych tady tuto historii sem netahal. Druhá věc. To znamená, že když se snažíte glorifikovat nějaký stát, ale používáte tyto argumenty, jako by každý Palestinec byl zodpovědný za to, co se stalo v rámci jeho státního zřízení. To je přesně tento problém, který zevšeobecňuje tu věc jako takovou. Přece každý Palestinec neznamená, že zodpovídá za rozhodnutí svého státu nebo chyby svého státu. Stejně jako každý Izraelec nezodpovídá za chyby svého Státu Izrael. A teď jestliže toto používáte, tak si uvědomme tu roli státu. Kritizovat stát je zcela oprávněné a hledat cesty proti státu je také zcela oprávněné.
Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl vaším prostřednictvím poděkovat zřejmě poprvé - doufám, že ne naposledy - paní kolegyni Černochové v této Sněmovně za to, že se nebojí kritizovat Palestinu a že si tady dnes můžeme kritizovat Izrael bez obviňování z antisemitismu, kritizovat Palestinu a imigrační vlnu bez obav, že budeme obviněni z islamofobie. Nicméně bych chtěl požádat právě paní kolegyni Černochovou vaším prostřednictvím, pane předsedající, o podporu mého dodatku k usnesení. Já ten dodatek zopakuji, on zní takto: "Poslanecká sněmovna oceňuje a respektuje ochotu a odhodlání Státu Izrael bránit své hranice, občany a nezávislost i smrticími prostředky a souhlasí s nekompromisním naplňováním izraelských imigračních zákonů." Zrovna od někoho, kdo je tak tvrdý a nekompromisní, jako jste vy, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, bych podporu tohoto dodatku opravdu očekával. A také bych od vás očekával, že jako členka Občanské demokratické strany, strany, která se velice často staví do role obhájců přirozené lidské svobody a zodpovědnosti za vlastní rozhodování, tak bych od vás právě očekával, že nebudete podporovat ty části usnesení, které vyzývají k bojkotu izraelského zboží, investic a služeb. Protože k tomu my tady v Poslanecké sněmovně nemáme právo. Takže vás prosím, abyste nepodpořili tuto část tohoto usnesení.
Nikoliv na to nedůstojné první vystoupení, kde odváděl pozornost k nějakým naprosto nesmyslným věcem, ale na tu druhou poznámku, kde víceméně hájí sociálně demokratické Ministerstvo vnitra. Na ten seminář samozřejmě běžte. Ta situace je samozřejmě jako vždycky poněkud složitější. To znamená, my leccos máme dlouho v našem právním řádu, ale něco se vždycky posouvá, často pod tlakem evropských struktur. Takže taky, když tady byla ta pozvánka, tak na vás také apeluji, si to pozorně přečtěte, protože věc není tak jednoduchá.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.
Já bych chtěla reagovat ve své faktické poznámce na pana kolegu poslance Luzara vaším prostřednictvím. Já jsem nehovořila o rezoluci OSN, já jsem hovořila o uznání Československé socialistické republiky, které proběhlo mnohem později než v tom vámi zmiňovaném roce. Ostatně zemřel tam i tehdejší takzvaný velvyslanec palestinský, nebo palestinského autonomního území, který tam otevíral ten trezor. Takže zbraně, které byly nelegální, se tam skutečně našly, na tom trvám. Takže já jsem nepoužila jiné slovo než slovo, které je skutečně z veřejných zdrojů dostupné - nelegální zbraně - a byla porušena Vídeňská úmluva. Zbraně prý pocházely z dob Československa a nikdy nebyly použity.
Nyní paní poslankyně Helena Langšádlová a ještě jedna poznámka pana kolegy Luzara.
Děkuji za slovo. Ale k věci. Já bych chtěla poděkovat kolegům, kteří iniciovali toto usnesení, poděkovat kolegům, kteří to projednali na zahraničním výboru. Ale není. Situace v Evropě i u nás se mění a já jsem přesvědčena, že tyto věci máme znovu deklarovat, protože Izrael je demokratický stát, je to náš blízký spojenec. Proto si myslím, že je důležité přijmout ta usnesení tak, jak byla předložena.
Ano, to jsou titulky z roku 2014, kdy k této věci došlo. Samozřejmě všechny také říkají, že bude provedeno šetření a další vyšetřování policie. Čerpám z otevřených zdrojů stejně jako kolegyně.
Jistě se přihlásí do podrobné rozpravy, aby alespoň ten text, který načetla, byl přednesen v rámci podrobné rozpravy, aby o něm mohlo být hlasováno.
Dámy a pánové, v posledních letech se nadále ve zdravotnictví zhoršují podmínky jak pro poskytovatele zdravotní péče a jejich zaměstnance, tak dostupnost péče pro pacienty. Pokud se nic nezmění, dojde k dalšímu prohlubování problémů a zvětšení rizika pro pacienty. Zásadní problém vidíme v nedostatku peněz v systému jako celku, což je nutné řešit zvýšením financí pro příští rok. Jsou uváděny argumenty, že tyto peníze ze zdravotních pojišťoven mají být na krizi, ale to je nesmysl. Náš systém financování je průběžný. Pojišťovny mají průběžně financovat zdravotní péči, na kterou pacienti mají nárok. Díky regulacím za poskytnutou péči a díky prohlubujícímu se nedostatku lékařů se neustále pomalu zhoršuje zdravotní péče. Další specializované vyšetřovací metody jsou na tom stejně, mnohdy ještě hůře. Ruší se lůžka akutní péče, a to v okresních nemocnicích i na klinikách, hlavně pro nedostatek personálu, nebo se přechodně části oddělení pro totéž zavírají. Chybí bolestně akutní lůžka. Část pacientů musí být řešena ambulantně. Ale chybí kapacity v ambulantní sféře a tímto přesunem pacientů se problém v ambulancích prohlubuje. Ambulantní lékaři jsou přetíženi, pacienti se dostávají se zpožděním k ošetření a navíc pojišťovny ambulancím zaplatí jenom část práce podle předem daných limitů. Tak je část práce pro pacienty nezaplacena. Je nutné regulace výrazně omezit a akutní péči zaplatit bez regulací. Je normální zaplatit za provedenou práci v plném rozsahu nemocnicím i ambulancím. Následně chybí peníze na platy zdravotnického personálu.